Děkuji, pan vicepremiér už nebude reagovat.
Děkuji, pane předsedající. Jsem ráda, že tu je pan ministr. A ptám se, když už jste změnili nebo řekli v té bublině, která ještě nevíme, jak bude vypadat, kdo to bude vyplácet, jak se o to bude žádat, jak se to bude posuzovat, když budou nesezdané manželské páry, jestli se doloží jeden plat, nebo oba, jestli opravdu nezvažujete ještě změnu toho, že by to dostaly děti i nad 18 let, které studují, protože se připravují na svůj další život.
Děkuji a pan vicepremiér Jurečka bude reagovat.
Velká část z nich to dělá, je tady situace na trhu práce, kdy opravdu o tyto lidi je zájem, o jejich brigády, o jejich částečné úvazky. Takže to si myslím, že je potřeba také brát.
Děkuji. Děkuji a děkuji všem za korektnost.
Vážený pane ministře, jistě si pamatujete, že jsme v minulém volebním období schválili balíček podporující elektronizaci veřejné správy, takzvané DEPO. Také se mnou budete souhlasit, že toto téma je velice důležité, a to i v době pandemie, kdy mnoho zaměstnanců začalo pracovat na home office, a tento stav přetrvává. V rámci schvalování zmíněného zákona bylo přijato usnesení, které vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vytvořilo pracovní skupinu odborníků složenou ze zástupců sociálních partnerů Ministerstva vnitra, MPSV a odborníků z aplikační praxe.
Máte slovo.
Děkuji a je evidentně zájem o doplňující otázku.
Já to zopakuji ještě jednou. Které státní instituce odpovídají za podklady a doporučení, na základě kterých aktuálně dochází k omezení svobody slova a k vypínání webů? Pokud soudní přezkum stanoví, že se jedná o nezákonný postup, kdo ponese politickou a právní odpovědnost? Já bych prosil o ty konkrétní dotazy, které jsou - chápu - spíše v právní rovině. Je to samozřejmě také dáno mým zaměřením.
A pan premiér zareaguje.
Za druhé jsem vám odpověděl, že i na základě už rozhodnutí předcházející vlády a našeho rozhodnutí se na příslušných ministerstvech připravuje úprava legislativy. Vláda nezakazovala a nezakazuje, nemůže zakazovat média, v případě dezinformačních webů ale nešlo o média. Za média lze považovat soubory informací připravovaných novináři podle standardních profesionálních pravidel, o to se v tomto případě nejedná. I toto říká naše Listina práv a svobod.
Dále byl vylosován pan poslanec Vladimír Zlínský.
Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážený pane premiére, po vašem výstižném obecném definování pojmu dezinformace při minulých interpelacích si dovolím doplnit několik vět z Charty 77, a z myšlenek Václava Havla. Cituji z Charty 77: "Statisícům dalších občanů je odpírána svoboda od strachu, protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. Jste schopný, pane premiére, formulovat aspoň tři konkrétní dezinformace, které mají tu moc destabilizovat či rozvrátit Českou republiku a proti kterým se nelze bránit pravdivými protiargumenty? Prokažte, že existují konkrétní dezinformace, pro něž by i Václav Havel obětoval svobodu slova a myšlení. Vážený pane premiére, chovejte se slušně a férově a konečně vysvětlete občanům České republiky, kde končí svoboda slova a kde začíná dezinformace. Mnoho občanů, kteří nesdílejí vaši ideologii a váš pohled na řešení současných problémů na to netrpělivě čeká.
A nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala.
Vážený pane poslanče, samozřejmě můžete se ptát na cokoliv a já vám na to v rámci interpelací odpovím, ale neodpustím si jeden komentář. Srovnávat dobu totalitního režimu, nesvobody, dobu, kdy se občané skutečně nemohli vyjadřovat a pod hrozbou sankcí měli výrazně limitované možnosti projevovat svobodný názor, s demokratickou společností, kde každý může říkat, co považuje za potřebné a za dobré, bez ohledu na to, jakým způsobem se to vztahuje nebo nevztahuje k realitě, je nehorázné. V České republice je samozřejmě dodržována svoboda slova, vláda nic takového neomezuje, nechce omezovat ani omezovat nemůže, a to je dobře. Takže o omezování svobody slova, o tom, že by se někdo bál, když řekne svůj názor, nemůže být ani řeč. A já také neznám lidi, kteří by se báli říct svůj názor. Něco jiného ale je, že se musíme bránit, nejenom Česká republika - prosím vás, nevykládejte našim občanům, že to je něco zvláštního. Každý demokratický stát se brání hybridním hrozbám, brání se novým formám války a nátlaku. Brání se novým způsobům ovlivňování obyvatelstva, ne z hlediska různých názorů, ale přímo a cíleně ve prospěch cizí velmoci.
Poté dojde k automatické odregistraci dodavatele poslední instance. Odpojení pro nesplácení je jasně definovaný a regulovaný postup, který v energetice standardně nastává a probíhá. Bohužel, podle zkušeností obchodníků mnozí zákazníci jsou ochotni svoji situaci řešit až ve chvíli, kdy k odpojení skutečně dojde. Pokud by k odpojení neplatičů v režimu dodavatele poslední instance vůbec nedocházelo, šlo by o nedovolené zvýhodňování oproti běžným zákazníkům mimo režim dodavatele poslední instance. Z těchto důvodů se zákazníkům, kteří se ocitli v režimu dodavatele poslední instance, doporučuje uzavřít řádnou smlouvu s dodavatelem energie, kterého si mohou sami vybrat. Problém má spočívat v tom, že dodavatelé nejsou ochotni uzavřít smlouvy o dodávce energie na krátkou dobu, například na půl roku. K tomu sděluji, že vztah mezi zákazníkem a dodavatelem je vztahem soukromoprávním, do něhož stát nemůže vstupovat. Stát ani nemůže dodavatelům přikázat, aby s vybranou skupinou zákazníků uzavřeli smlouvu. Závěrem chci zdůraznit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se problematikou dodavatele poslední instance intenzivně zabývá. Pro pomoc všem, kteří se ocitli v režimu dodavatele poslední instance, připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu také legislativu, novelu energetického zákona, která zkrátí režim dodavatele poslední instance na tři měsíce, aby po této době ten, kdo řádně platil faktury, mohl automaticky přejít na standardní roční produkt u daného dodavatele. Zvýšit by se měly i kontrolní pravomoci Energetického regulačního úřadu.
Děkuji a pan poslanec Stržínek ještě bude mít doplňující dotaz.
My nemůžeme jít napřímo a domluvit se s ČEZem například na dodávkách za spotové ceny, protože bychom porušili zákon.
Děkuji za dotaz a táži se pana ministra, jestli má...
Já si totiž nejsem jista, zda rozhodování bylo úplně objektivní, protože některá odůvodnění jsou totiž opravdu poněkud zarážející. Například festival Struny podzimu získal jednu z největších dotací, téměř 7 milionů korun, což je zhruba třetina rozpočtu festivalu. Důvodem je údajně skutečnost, že se festival v době covidu rozrostl, což si tedy úplně neumím představit při všech těch restrikcích, které byly. A já se chci ptát nebo chci se vás zeptat, jaký je důvod. Dva velmi srovnatelné jazzové festivaly jak rozpočtem, tak návštěvností byly podpořeny naprosto rozdílně. Zatímco akce Mladí ladí jazz získala grant ve výši 1,2 milionu korun, Bohemia JazzFest ostrouhal kolečka, nedostal ani korunu. Tradiční festival Let It Roll dostal méně než mnohem, ale mnohem menší festival Respect World Music Festival. Děkuji.
Pan ministr chce reagovat.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana místopředsedy... Děkuji za tu otázku. Festivalový program byl bohužel od samého počátku své existence nedostatečně dotován. To znamená, do festivalového dotačního programu směřovalo fakticky nejvíc peněz v rámci celého programu živé kultury. Nijak jsem do toho nezasáhl. Takže tolik asi k té samotné věci. Nemyslím si, paní kolegyně, že by docházelo k nějakým disproporcím Praha versus mimopražské akce.
Děkuji za dodržení času a s doplňujícím dotazem ještě vystoupí paní poslankyně.
Jde také o významnost jednotlivých festivalů.
Jediné, co se jim může stát, že budou čelit jinému názoru a musí se vyrovnat s jiným názorem, tak, jak vy se musíte vyrovnávat s mým názorem. Ale nezaměňujme tady svobodu slova s hybridními hrozbami a s bojem s dezinformacemi. Tento stát, a určitě mě nemůžete podezřívat, že mám stejné názory jako Andrej Babiš na většinu věcí, ale je tu kontinuita v tomto. I vláda Andreje Babiše i naše vláda, vědoma si povinnosti vůči občanům České republiky, posiluje boj s hybridními hrozbami, mezi něž zcela prokazatelně patří dezinformace. To děláme a budeme to dělat, protože je to naše povinnost. Se svobodou slova to nemá společného vůbec nic.
Děkuji a je očividný zájem o doplňující otázku. Pan premiér zareaguje. Prosím.
Já jsem to udělal minule, když jsem uváděl tady při interpelacích příklad výroku, který lze považovat za dezinformaci. Ale já se znovu vrátím k tomu podstatnému, co jsem vám vysvětlil a v čem jsem jasně odpověděl na vaši interpelaci. Vám se ta odpověď nelíbí, to já plně respektuji, ale prostě odpovídám na vaši otázku. Nikomu nic nehrozí. Nemanipulujte občany, nevykládejte jim takové nesmysly, nestrašte je, není to prostě pravda. Tak prostě nestrašte lidi, nevyvolávejte dojem - možná nemáte jiná politická témata, tak si vymýšlíte tyto nesmysly a ony jsou nebezpečné. Ony jsou nebezpečné, protože podrývají důvěru v demokracii, a ta je cenná a měla by být cenná i pro vás.
Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Nyní je čas na reakci pana předsedy vlády. Prosím, ujměte se slova.
To je realita a to je potřeba, abychom věděli. Dnes to standardem není. Já myslím, že v žádném případě bychom neměli, a nikdo to nechce, snižovat nějaké hygienické návyky a hygienické standardy, to asi cesta není. Mimochodem, třeba růst důchodů bude letos nejvyšší v historii, budou se valorizovat třikrát za rok. Udělali jsme řadu opatření, která se týkají cen energií. Rozšířili jsme příspěvek na bydlení. Pracujeme teď na zjednodušení jeho vyplácení. Zmínil jsem tady valorizaci důchodů, že budou zvýšeny třikrát. Zaměřili jsme se na rodiny s dětmi, které jsou nejvíce postiženy. Připravili jsme legislativní změny na podporu zkrácených a flexibilních úvazků, větší podporu dětských skupin, aby rodiče mohli lépe sladit práci s péčí o dítě. Vyčlenili jsme na to 2 až 3 miliardy korun, může to být i víc, pokud o to bude zájem. Rozšířili jsme tu možnost o stovky tisíc domácností. Snižujeme ceny pohonných hmot. Zrušíme povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot, které ji prodražují. To se taky projevuje. Pomáháme i malým a středním podnikatelům rozšířením programu Záruka.
Prostě lidé chudnou a lidé nemají na zaplacení složenek. Ono by bylo možná dobré, kdybyste tedy ten deštník proti chudobě každému poslal, protože nevím, co si pod tím mám představit. Co se týká valorizace důchodů, tak si tady nalijme čistého vína a řekněme: Ano, může za to předchozí vláda, která zajistila zákonem, že se budou důchody valorizovat.
Děkuji. Je zájem o reakci?
A udělali jsme kroky, které předcházející vláda vůbec neudělala. A já tedy, pane poslanče, nevím, ale když pomáháme těm, kteří jsou opravdu zranitelní a mohou se dostat do problémů, tak je to přece správná cesta. A proto jsme rozšířili sociální dávky a počet jejich příjemců. Je přece správná cesta, že pomáháme těm, kteří mají děti. Současně bojujeme proti cenám energií, bojujeme proti dalšímu růstu cen pohonných hmot. A to jsou ty konkrétní kroky, které lidem pomohou a které lidé potřebují. Deštník proti drahotě.
Prosím o dodržování času.
Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych se vás tady chtěl zeptat na několik věcí ohledně energií. Myslím si, že bude poměrně výrazné probuzení pro spotřebitele, až jim přijdou nové zálohy. Já tomu tedy nerozumím, jestli tedy nešel ani o jeden dolar barel nahoru, proč se tedy zvyšují ceny pohonných hmot v České republice? Protože to, co se děje, to zdražování, to tady nakonec za chvíli neupečeme ani chleba, protože Ukrajina naprosto v rozporu s mezinárodními dohodami zastavila plyn směrem na Slovensko.
A ještě bych poprosila o takovou intenzitu, která bude maličko nižší.
A já vám děkuju, že se na to ptáte, protože to je opravdu velký problém pro občany České republiky. Je to i problém pro Českou republiku. A pak to teprve můžeme srovnávat. Pokud si nedáte tu práci a nezjistíte si, jak to skutečně je, tak vám některé věci připadají, že by se tak daly udělat, že jsou strašně jednoduché. Kromě toho, že jsme koupili plyn, tak jsme taky vytvořili podmínky pro to, aby se začaly naplňovat zásobníky. A musím vám říct, že ta jednání jsou zatím úspěšná a posunujeme věci, které tady prostě x let stály a nikam se neposunuly. A pak nemáme vliv na ceny energií. Takže tady nemaťme občany, že teď nějaká vláda takhle něco rozhodne a oni zítra budou mít jiné ceny energie. A vláda kromě toho, že zajišťuje tu energetickou bezpečnost, tak samozřejmě dělá i kroky, některé jsem tady připomenul, a neměl jsem na to dost času, pro to, abychom ve střednědobé perspektivě dokázali s těmi cenami energií dělat mnohem víc, než kolik dokážeme teď, když energetická bezpečnost České republiky... ...je v tak špatné situaci, v jaké jsme ji prostě převzali.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Mně to je samozřejmě, to, co říkáte, jasné. To je první věc. A další věc.
To prostě není pravda. Byla to naše vláda, která například prosadila do závěrů Evropské rady svobodu energetického mixu. To mimochodem znamená, že můžeme dál rozvíjet jadernou energii způsobem, jakým chceme a bude to mezi podporovanými zdroji energie. A to je pro Českou republiku naprosto zásadní. Mimochodem my jsme také prosadili do závěru Evropské rady z 24. a 25. března tohoto roku větu, že se zavedou nezbytné mechanismy solidarity a kompenzace a členské země budou usilovat o zajištění bezpečnosti dodávek pro všechny členské státy. A to je nesmírně důležité z hlediska toho, co se tady může stát. Takže nemaťme veřejnost, staráme se o zájmy České republiky a prosazujeme je...
S další interpelací vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík.
A naše akademické řeči to nijak nemění.
Děkuji.
Vážený pane poslanče, určitě se shodneme na tom, to mě těší, že inflace není nic pozitivního a že je prostě potřeba proti tomu bojovat. Já jsem v těch debatách, když jsme byli v opozici, právě varoval před tím, že ta inflace může vzrůst. A byl to pan předseda Babiš, se kterým jsem vedl polemiky, který byl optimističtější, pokud jde o inflační čísla, než jsem byl já, což je snadno dohledatelné. A právě moje argumentace tehdy byla, že pokud budeme pokračovat v té politice, kterou tu dělala tehdejší vláda, tak vytváříme dobré předpoklady pro to, abychom tady měli vysokou inflaci, což jsem nechtěl. Zatím se o to Česká národní banka snažila. Teď existují obavy, že to bude jinak.
Takže děkuji za pozornost.
Další, kdo je přihlášen s přednostním právem, je předseda poslaneckého klubu hnutí SPD, pan Radim Fiala.
Budeme si muset zvykat asi na různé věci v budoucnu. Vážené dámy a pánové, i hnutí SPD bylo připodepsáno pod touto mimořádnou schůzí, protože nás velmi vážně znepokojuje, co se děje s potravinami, jak rostou ceny potravin, ale také nás znepokojuje to, že to vláda vůbec neřeší. Problém enormně vysokých a stále rostoucích cen potravin není osamoceným jevem. Co mají tyto věci společného? Především neochotu - nevím, možná neschopnost - pětikoaliční vlády se jimi zabývat a řešit je ve prospěch českých občanů. Problém také vznikl přílišným ustupováním Evropské unii v oblasti společné zemědělské politiky. To tady řekl a mluvil o tom velmi významně také můj předřečník, pan poslanec Babiš, předseda hnutí ANO. Společná zemědělská politika je pro české zemědělce ve srovnání se západními členskými státy či s Polskem absolutně nevýhodná a diskriminační. To má samozřejmě svůj počátek už dávno v historii, když jsme vstupovali do Evropské unie, o tom také pan kolega Babiš mluvil, když se vyjednávaly podmínky členství České republiky v Evropské unii, tedy už v předvstupních jednáních, která tenkrát vedl Pavel Telička, a podle mého názoru je vedl velmi špatně a pro Českou republiku nevýhodně. Přitom média ho léta velebí, zvou si ho jako politologa, komentátora a on dává České republice takzvané nevyžádané hraběcí rady. Vláda Petra Fialy se alarmující situací v oblastí rostoucích cen potravin dostatečně nezabývá a nenabízí praktická řešení. I díky tomu se situace neustále zhoršuje. Člen představenstva Agrární komory České republiky a dlouholetý aktivní zemědělec zabývající se zejména živočišnou výrobou, pan Zdeněk Jandejsek, k tomu uvedl, cituji: "Vláda je hospodářsky naprosto nekompetentní, její krátkodobé a s velkou pompou prováděné kontroly marží u obchodníků neřeší vůbec nic." Zdeněk Jandejsek ani vedení Agrární komory však nezůstává pouze u kritiky, ale navrhuje i soubor konkrétních opatření, která by stát, a především vláda měly urychleně podniknout, aby se situace nestala neudržitelnou a nenapravitelnou. A já tady znovu opakuji, že pokud to vláda nebude řešit, situace se stane neudržitelnou a nenapravitelnou a bude velmi těžké s oblastí zemědělství, výroby potravin, něco v budoucnu udělat. Na jednom z prvních míst je zde rychlé přijetí zákona o významné tržní síle. Přece nám nemohou nadnárodní korporace a řetězce, jejichž jediným cílem - oni mají jediný cíl, a to je zisk, nic jiného, ale my přece v České republice máme těch cílů víc, jsou to spojené nádoby. Jednak je to pěstování různých plodin, chov hospodářských zvířat, ochrana přírody, životní prostředí, dostatek vody a další věci, na které se musíme soustředit, takže nejenom zisk, ale my máme spoustu jiných dalších cílů, které bohužel nemůžeme oproti této významné tržní síle v reálném životě uplatňovat a nemůžeme je měnit ku prospěchu České republiky. Nemůžou nám tady národní korporace určovat, co se bude prodávat, co se bude pěstovat, co se bude chovat, v jakém množství. Hádejte, kde ji asi sníží? Tuto produkci chce nahradit dovozem nikoliv z Evropské unie, kde platí velmi tvrdé předpisy, což je správně, protože ještě občas si přivezeme salmonelu například z Polska, ale chce ji nahradit dovozem zemědělských produktů ze třetích zemí, z jižní Ameriky, z Asie a podobně. Dokážete si představit asi, jak to bude vypadat, a nechci to vůbec komentovat. Protože předložené znění návrhu zákona o významné tržní síle, které předložila pětikoalice, nic neřeší, ba naopak nahrává monopolním maloobchodním prodejcům, tedy přeloženo, zahraničním obchodním řetězcům realizujícím v naší zemi pohádkové miliardové zisky, které v podobě nezdaněných dividend vyvádějí z České republiky.
Já si vás dovolím požádat o podporu této ratifikace.
Děkuji vám, pane ministře, za přednesení návrhu. Nyní by měl vystoupit zpravodaj, ale určený zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Horák, je omluven. Nicméně o tom je nutné hlasovat, zda souhlasíme s návrhem na změnu zpravodaje. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Proto budeme hlasovat o změně zpravodaje k tomuto tisku.
Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, já se nebudu dlouho opakovat, jen velmi stručně shrnu, co říkal pan ministr. Jenom bych vypíchl jeden.
Nikdo se nehlásíte, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? . Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Žádný další návrh na přikázání výboru nezazněl.
Neexistence dvoustranné smlouvy totiž tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání. Po tomto datu byly zaznamenány případy, kdy se pachatelé vyhýbali pobytem v Austrálii trestnímu stíhání za trestné činy spáchané v České republice, avšak Austrálie jejich vydání odmítala až do doby, než bude sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva. Od roku 2008 připouští australská strana vydání osob do České republiky na bezesmluvním principu. Je tak možné konstatovat, že došlo k určitému zlepšení, které se následně projevilo ve dvou případech realizovaných vydání do České republiky.